To společnosti s dostatečnou likviditou pro vyplácení dividend či nadměrných odměn vedení společnosti nejsou.
S přednostním právem pan předseda Michálek, pan poslanec Juránek ještě chvíli vyčká.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní ministryně, vážení kolegové, vážené kolegyně, já si dovoluji avizovat pozměňovací návrh, který se týká právě transparence toho, abychom věděli, kdo jsou příjemci prostředků, které jsou tímto způsobem zajištěny prostřednictvím ČMRZB. A taky jsem upozornil na to, že je potřeba, aby vláda nějakým způsobem evidovala, kdo jsou ti příjemci.
V okamžiku, kdy Sněmovna přijala definici subjektu kompenzačního bonusu, kde jasně řekla, že na ten kompenzační bonus nemá nárok nikdo, kdo má nějaký pracovní úvazek, ze kterého mu plyne nemocenské pojištění, tak se v zoufalé situaci ocitlo několik tisíc, ne desítek tisíc, ale několik tisíc osob samostatně výdělečně činných, které z dobré vůle chodí na pár hodin učit svoji specializaci do té či oné školy. Týká se to fyzioterapeutů, kteří pracují jako OSVČ a chodí do zdravotních škol na pár hodin měsíčně. Týká se to IT specialistů, kteří pomůžou kamarádovi na gymnáziu, který nemá učitele na IT, tak mu tam chodí učit pár hodin měsíčně. Týká se to hudebníků, kteří se nechali umluvit a chodí na pár hodin měsíčně učit do lidušky. Myslím, že pokud máme vzdělání jako prioritu, pokud si přejeme, aby lidé z praxe byli ochotni vůbec přenášet do škol svůj um a kompetenci, pokud chceme, aby jim záleželo na vzdělání a výchově mladé generace, tak je prostě nemůžeme hodit přes palubu. A bylo by to mimořádně nefér, kdybychom ho o to připravili. Děkuji, že jste mě vyslechli.
Tak potom, dobře, tak prosím pan předseda Jurečka.
Členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl k tomuto sněmovnímu tisku zmínit několik důležitých priorit skupin lidí, kteří si v této složité situaci zaslouží podporu státu a stále na ni čekají. Už jsme o některých těchto skupinách tady mluvili před třemi týdny. A také tady vkládám nově podporu pro pendlery. Na pendlery se stále ještě zapomíná. Tak bych byl velmi rád, abychom ani tuto skupinu lidí nepomíjeli, protože i oni mají své rodiny, své závazky, děti a bojují o to, jak zaplatit své výdaje, jak zaplatit střechu nad hlavou. Samozřejmě jeho variantní návrhy za nás, za KDU-ČSL, budeme podporovat. Myslím si, že to je správný vějíř i různých alternativ. Potom bych chtěl taky ještě uvést jednu formu podpory, po které volají i velké nevládní organizace, jako je Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora, a to je možnost odložení platby DPH podnikatelů, živnostníků, firem vůči státu. A pak samozřejmě také dávám návrh na odpuštění silniční daně v letošním roce.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Takže pan poslanec Jan Birke se omlouvá z dnešní schůze od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane ministře, vážená vládo. Velmi oceňuji, že Senát přišel vlastně i s obdobou návrhu, který jsem zde představoval v tom prvotním čtení, a to je státní garance. A my tady jsme navrhovali, navrhujeme a budeme také i dnes navrhovat spoustu opatření, která by měla přímo pomoci těm nájemcům. Ony ty připomínky jsou de facto podobné jako u toho předchozího tisku, který se týkal bytů. Nicméně v podnikatelském prostředí je tam ještě riziko navíc. Protože podnikatelské prostředí je citlivější na kumulaci nedobytných pohledávek, a to z toho důvodu, že během té ochranné lhůty se může stát spousta věcí. A zejména v oblasti podnikatelských nemovitostí se může lehce stát, že v průběhu času dojde třeba ke krachu, k insolvenci, třeba i řízenému krachu nějakého nájemce. A já jsem skutečně přesvědčen, že se pohybujeme na hranici ústavnosti. Když pan ministr tady mluvil o nějakém nástroji, plánu vlády, že by se to riziko rozložilo, což by bylo samozřejmě daleko lepší, ale dnes to na stole nemáme, jsou to jenom úvahy, dnes tady máme tento návrh zákona. Prezentace, která je v souvislosti s tímto návrhem, lehce vede k mylnému dojmu nájemců. Proto se nájemce může chytit do dluhové pasti, kdy nebude mít po skončení té lhůty dostatek peněz k uhrazení dlužného nájemného. A to se ji nepovede, pokud před sebou budou valit koule typu dluhů, typu závazků, které budou muset hradit.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se být krátký a věcný a nevyčerpat ani lhůtu pěti minut. Nyní máme adekvátní otázku ohledně nájmů a nájemníků v obchodních prostorech. Já kvituji snahu vlády reagovat na nastalou situaci a nějak ji řešit. Co mohla vláda udělat? Můj předřečník tady nastínil určité varianty a určité možnosti. A mohla nechat ty obchodníky fungovat zcela volně. Otázka je, jak by dopadli. Vy musíte!
Toho si je vědoma i Evropská komise. Ta právě proto na konci března poprvé v historii navrhla aktivovat obecnou únikovou doložku z evropského fiskálního pravidla. Umožnila tak dočasný odklon od střednědobých rozpočtových cílů členských zemí. Tím otevřela prostor pro zvládnutí mimořádné situace tohoto roku a potenciálních budoucích následků. Na rozdíl od naší rozpočtové rady Evropská fiskální rada ve svém stanovisku z března letošního roku uvedla, že obecná úniková doložka by pro takovýto šok měla být použita v plném rozsahu, a rovněž připomíná, že následky finanční krize před deseti lety byly charakterizovány hlubokými škrty ve veřejných investicích. Evropská fiskální rada namísto toho podporuje tempo konsolidace v souladu s rychlostí oživení, a které navíc ponechává prostor pro ochranu a posílení národních veřejných výdajů podporujících růst. Ty ovšem na rozdíl od nás nemusí k novele národního zákona vůbec přistoupit. Mají totiž v národních legislativách zakotveno, že postupná, v letech rozložená konsolidace směrem ke střednědobému rozpočtovému cíli je nejen možná, ale i žádoucí. Chtěli jsme být papežštější než papež. Zda to byl záměr, či nikoli, nechci spekulovat. A já vás, dámy a pánové, žádám o nápravu tohoto stavu. Někteří z vás namítají, zda si vůbec můžeme dočasné rozvolnění pravidla dovolit. Nepřijetí novely by znamenalo pouze cestu drastické fiskální restrikce a další hospodářský propad. Vzpomeňme si na období před deseti lety. S cestou z krize pomocí silné fiskální konsolidace máme jako země své negativní zkušenosti. Opravdu chceme jít stejnou cestou? Vlastně ani ne stejnou. Ještě bezohlednější k lidem a ekonomice této země. Tehdy totiž dosáhla výše konsolidace na úrovni státního rozpočtu 110 mld. korun za čtyři roky. Nyní by to muselo být 150 mld. korun za rok. Opravdu bych nerada, abychom zase jako před deseti lety začali řešit, zda vůbec valorizovat důchody, zda začít šetřit na učitelích, lékařích či bezpečnostních složkách. A už vůbec odmítám, abychom jako tehdy nedostatečné příjmy rozpočtu z vyvolaného propadu ekonomiky začali řešit tím, že zvýšíme daně. Myslím si, že jeden nezdařený experiment už stačil. Poučme se a zvolme tentokrát jinou cestu. Před ukončením mého projevu mi dovolte, abych se věnovala oponentnímu názoru Národní rozpočtové rady k novele tohoto zákona. K názoru, který odpůrci rádi opakují. Vyjádření rozpočtové rady lze shrnout slovy, že novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti není nutná, protože situaci lze zvládnout v rámci stávající legislativy. Věřte mi, kdyby taková možnost existovala, byla bych první, kdo by se jí chopil. Bohužel realita taková není. Roku, kdy bezprostředně došlo či dochází k nepříznivé události. Tedy pokud ovšem Národní rozpočtová rada nepředpokládá, že nouzový stav nebo propad ekonomiky nebudou pokračovat i v letech příštích. Jde o důsledek hluboké recese, která má svými dopady zásadní přesah do let následujících. O udržení životní úrovně našich občanů. Koncept strukturálního salda zde selhává. Je třeba přistoupit k dočasnému uvolnění fiskálního pravidla. Ke změně, která nevnímá budoucnost pouze omezenou optikou rozpočtu, ale ve všech souvislostech a vazbách společenského a ekonomického rozvoje. Teprve tak zanechají události roku 2020 v našich myslích vzpomínku na sice výjimečnou, ale pouze krátkodobou epizodu našeho života. Děkuji vám za pozornost.
Ale samozřejmě čekáte, že přijde "ale". To "ale" spočívá v tom, že neustále tady zaznívala dočasnost. Já v sedmiletém plánu žádnou dočasnost nevidím, protože vy víte sami, že jste schválili tento nový rozpočtový rámec na roky 2021 až 2027, což je sedm let. Já se musím ohradit proti tomu, že tím, že chceme zamítnout tuto novelu, nechceme sanovat, že bychom nechtěli sanovat veřejné finance. My chceme zabránit prodlužování narůstání schodku. Takže jsme svědky toho, že letos bude propad o 165 mld. Samozřejmě víme, že další výdaje na sanaci ekonomiky v této situaci budou kolem 76 až 100 mld. To znamená, že ten deficit, který dneska budete schvalovat, že by měl být 300 mld., bude dočasný.
To dává logiku.
Podle nás to, co říkáme v tom usnesení, by na tuto podporu měly dosáhnout pouze firmy, které sídlí v České republice. Pokud by stát podporoval i firmy sídlící v daňových rájích, byla by to velká rána pro české daňové poplatníky. Za daňové ráje se považují ty státy, kde firmy platí nulové nebo velmi nízké daně. V roce 2019 se odhadoval počet českých firem sídlících v daňových rájích na více jak 12 tisíc. Proto bych vás poprosila o podporu tohoto usnesení. A ke sněmovnímu dokumentu se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedo. Pravicová část politického spektra chce podpořit podnikatele - převážně. Zdůrazňuji slovíčko převážně. Levicová část politického spektra chce podpořit zaměstnance - převážně. Zaměstnanci potřebují podnikatele. Myslím si, že ten zákon je velice dobře napsán. Jsem přesvědčen o tom, že Ministerstvo financí zde odvedlo dobrou práci. Přesto přese všechno jsem si ovšem dovolil podat pozměňovací návrh a dovolím si citovat z části důvodové zprávy. Klíčovým prvkem celého návrhu jsou právě parametry poskytované záruky. Zájem napříč politickým spektrem by měl být o tom, aby si právě na tyto finanční prostředky dosáhlo co nejvíce firem. Chci vás požádat, abyste tento pozměňovací návrh podpořili. A já se k němu samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A podle našeho názoru je už ten původní návrh extrémně štědrý vůči bankám. Já oceňuji, že se to týká jenom malých a středních podniků, to je rozhodně pozitivní.
Děkuji. Já jsem kolegy svolal do sálu. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o zkrácení řečnické doby na pět minut v obou rozpravách. Já mám teď několik možností. A ještě přicházejí další poslanci, tak třeba se to povede. Ale prosím všechny, aby se přihlásili. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Omezení řečnické doby bylo přijato. Takže nyní řečníci bez přednostního práva, na které se nyní dostala řada, budou mít omezenou dobu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych krátce představila pozměňovací návrhy, které za SPD předkládám. Hlavním důvodem navrhované úpravy je posílení a spravedlnost a adresnost účinnosti pomoci určené osobám samostatně výdělečně činným, jejichž podnikání bylo ochromeno či pozastaveno a které musely uzavřít své provozovny. Dámy a pánové, cílem mého druhého pozměňovacího návrhu je odstranit diskriminaci zaměstnanců, zejména osob pracujících na dohody o provedení práce, o pracovní činnosti a také na kratší částečné zaměstnanecké úvazky, v přístupu k čerpání kompenzačního bonusu. Tyto osoby už byly až dosud vyloučeny z čerpání mimořádného ošetřovného a jsou na tom, co se týče pomoci v krizové době od státu, jednoznačně a bezdůvodně nejhůře. Čím budou mimořádná opatření delší, tím musí být pomoc adresnější a mířit k těm nejvíce postiženým a potřebným.
A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou a připraví se pan poslanec Munzar.
První pozměňovací návrh rozšiřuje okruh subjektů, které mají nárok na kompenzační bonus. To, že jsou zaměstnanci a zároveň vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, neznamená a neurčuje činnost, ze které mají vyšší příjem. Často se tak může stávat, že vyšší příjem plyne z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Tímto návrhem se napravuje to, že by se tyto osoby mohly dostat do vážných finančních problémů, jelikož jejich příjem se výrazně sníží pouze na příjem ze zaměstnání. To je první pozměňovací návrh. Paní ministryně říkala, že nechce chodit dále do Poslanecké sněmovny. Kdyby se bývala tehdy přijala ta naše úprava, tak paní ministryně by skutečně nemusela znova předkládat tento tisk. V současné době navrhuje bonusové období do 8. června, což se nám jeví jako nedostatečné. Čili upravujeme ustanovení, kde říkáme, že bonusové období bude trvat do doby, pokud budou fungovat mimořádná, popřípadě krizová opatření.
A nyní pan poslanec Munzar.
Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně.
Uvedu příklad, a proto jsem také vystoupil. Nebudu uvádět jména firem, ale řeknu, že největší poskytovatel, obchodní centrum, odpustilo nájmy svým nájemníkům. To je stav, který probíhá.
Děkuji všem. Jen krátce. Ta záruka neřeší problém toho nájemníka, který je dnes v té nejsvízelnější situaci. Podle nás je to efektivní řešení.
Budu reagovat na situaci, proč jiným nedáváme záruku. Pokud my zákonem někomu ukládáme povinnost strpět neplacení, tak proč bychom jim nedali záruku? Tady proběhla několikrát věta "pojďme rychle". Ale to není rychle, to je všechno pozdě, protože než se to dostane do Senátu, než to podepíše prezident, je to další odklad. Pojďme rychle, schvalme ten návrh tak, jak přišel ze Senátu, a všem pomůžeme. Já jsem si všiml, že spousta i vládních poslanců kývala na některé mé argumenty, tak pojďme těm lidem pomoci. Tady není čas na falešné hrdinství. Pojďme a rychle to schvalme, ať ti lidé mají konečně aspoň nějakou naději, ať mají konečně něco, s čím můžou do budoucna počítat. Proto vás prosím, podpořte senátní návrh. Podpořte senátní návrh a případně v budoucnu v něm dělejte další změny, ale ať už tady něco máme. Děkuji vám za pozornost.
Ano, mám tady zájem o odhlášení, tak vás všechny odhlásím. Kdo je proti?
Tam je napsáno, že každý absolvent mimoevropský může nastoupit. Ona sice je, oni ji mohli udělat. Ale to bych všecko vzal, prosím, ale není to pravda, protože ten zákon je postaven na přijímání nových lidí. Ne na to, aby tady někdo zůstal a pracoval dál. Když si to přečtete - Davide, dospěješ ke stejnému názoru, to tam skutečně není a ten zákon to umožňuje a oni to vědí. A okamžitě to využívají.
Děkuji za slovo, já odpovím paní kolegyni Maříkové prostřednictvím pana předsedajícího. Zase se bavíme o době krize. Takže aby se to lehce počítalo. To není o tom, že ten člověk dělá sám a bez dozoru. Musil jsem to rozdělit na tým A a tým B. Tým A pracuje, to je pět lékařů, tým B je doma. A v té chvíli počítáte každého lékaře, který tam je, tak vám stačí vypadnout jeden nebo dva, a v tu chvíli nejste schopna pokrýt jak služby, tak i činnost toho oddělení. Proto je tam důležitá každá noha, která tam je. A druhá poznámka na váženého kolegu pana docenta Svobodu. Takže není pravda, že by neexistovalo v zákonu přímé odborné vedení.
Já jsem tedy dal prostor faktickým poznámkám, které přesto možné jsou. A mám tady další přihlášené poslance. A pak se hlásil ještě předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Já už naprosto opravdu naposledy a stručně. Termíny aprobační zkoušky v roce 2020, které nebyly zrušené: 14. ledna, 15. ledna, 16. ledna, 11. února, 12. února, 13. února, 17. března, 18. března, 19. března, 14. dubna, 15. dubna, 16. dubna, 11. května, 12. května - a tak můžu pokračovat do konce roku. To jsou informace ze stránek IPVZ.
Nyní dám prostor předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňkovi Stanjurovi, ten nemá omezený čas, protože je s přednostním právem.
Můžete nám říct na mikrofon, jak je to v tom zákoně definováno? Kdy dojde ke skončení krize? Co je to během krize? To je obecný pojem. Kdo to bude vykládat, že krize skončila a běží nějaký čas? Jak to poznáme? Je to nouzový stav? To znamená, pokud skončí příští týden, tak to je konec krize? A už to není během krize? Jak je to definované?
Nyní ovšem nemám žádnou přihlášku, tak teď zdali si ještě někdo přeje reagovat v obecné rozpravě. Tak v jakém pořadí půjdete? Tak pane ministře, prosím, máte slovo.
Odpovím panu předsedovi Stanjurovi.